Co vám konkrétně na tom vadí? Já vám ty lidi klidně přivedu.
Mě taky trošku vyprovokoval pan zpravodaj vaším prostřednictvím. A každé svazování jednání novou a novou regulací vede každopádně ke snižování svobodné vůle a nahrazování vlastní odpovědnosti. K tomu, co tady říkal náš předseda klubu pan Stanjura. Na jednu stranu ten zákon předpokládá, že se může stát realitním makléřem absolvent ekonomického oboru vysoké školy v oblasti marketingu. Ten zná marketingové triky, zná to dobře, umí prodat řeknu produkt. Na druhou stranu někdo se střední školou musí mít praxi tři roky.
Tři roky praxe. To je jedna poznámka. Rozšiřující. Třeba. Pokud vím, tak tam žádný takový pozměňovací návrh není. Nikdo nenavrhl nic kratšího.
Prosím. Dvě minuty.
Já jsem se přihlásil... Takže tahle ta argumentace je s prominutím lichá.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feri.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, já se nejdřív vyjádřím velice stručně k tomu našemu návrhu na zamítnutí zákona ve třetím čtení. A proto mi dovolte, abych se nyní věnoval svým pozměňovacím návrhům, které se snaží aspoň částečně napravit nespravedlnosti, které tento zákon přináší. Ale to nezávisí přece pouze na kvalitě toho makléře, ale na tom, jaké informace prodávající o té nemovitosti makléři řekl. A mluvím třeba o skrytých vadách. Jak má vědět, že v zimě nějaká stěna promrzá, když to prodává v suchém létě? Tady se podle mě velmi zaměňuje odpovědnost toho, kdo vlastní tu nemovitost a kdo je na kupní smlouvě prodávajícím, a kdo je pouhým zprostředkovatelem. A já se obávám, že v případě nějakých sporů se bude prodávající vyviňovat na úkor realitních makléřů a díky tomu dojde k nárůstu soudních sporů. Já se domnívám, že svým pozměňovacím návrhem nesnižuji informační povinnost realitního makléře, naopak, kromě veřejných seznamů rozšiřuji toto ustanovení i na veřejně dostupné údaje. Nicméně místo velice obecné a zneužitelné fráze, že o něčem měl realitní makléř vědět, navrhuji nahradit toto tím, že realitní makléř si vyžádá od prodávajícího prohlášení o nemovitosti; už dneska realitní makléři používají kartu nemovitosti, tedy aby měl od prodávajícího veškeré informace. Z toho pak bude zřejmé, jestli o něčem informoval prodávající, o těch skrytých vadách, pak to jde samozřejmě za tím makléřem, pokud informoval. Pokud neinformoval, tak to jde za tím prodávajícím. Chci vás požádat o zvážení podpory tohoto návrhu. Můj další pozměňovací návrh se týká pojištění. Já ho předkládám ve dvou variantách. Návrh paragrafu o pojištění předpokládá, že pojištěn musí být každý realitní makléř a zároveň i realitní kancelář. To z mého pohledu vede ke kumulaci nákladů na uzavírání pojistek, ale případné plnění pojistky bude pouze jediné, a to z pojistky toho, kterým jménem a na který účet se obchod uzavírá. Domnívám se, že kumulace nákladů z pojištění vede ke zvýšení nákladů, které v konečném důsledku budou zase opět převedeny na spotřebitele, ale nevede ke kumulaci plnění, tedy ke zvýšení ochrany spotřebitele. Představte si zase příklad. Představte si průměrnou kancelář, řekněme s deseti realitními makléři, kteří s kanceláří fungují na smlouvu, to znamená, je tam náklad na pojištění jedenácti pojistek, ale plnění bude pouze z jedné. Jsem přesvědčen, že spotřebiteli záleží na tom, aby měl pojištěný svůj obchod, ale ne to, aby se kumulovaly náklady. Já bych chtěl poděkovat u toho posledního návrhu paní ministryni za neutrální stanovisko a hospodářskému výboru za kladné stanovisko.
Prosím ještě zpravodaje garančního výboru pana poslance Ondřeje Profanta. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájili jsme projednávání dalšího bodu. Děkuji.
Vzhledem ke skutečnosti, že zápis rodných čísel do občanských průkazů bude ukončen, pokud se něco nezmění, dnem 31. prosince tohoto roku, tak je nezbytné, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti co nejdříve, nejpozději však právě 31. prosince tohoto roku. Já jsem přesvědčen, že to nesouvisí s materií, která je obsažena v zákoně, ale Sněmovna je suverén a rozhodne se podle svojí vůle. Děkuji.
Otevírám rozpravu.
Mezi druhým a třetím čtením se u tohoto tisku nic moc nestalo.
Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Procedura je docela jednoduchá. Nejdřív samozřejmě budeme hlasovat o případných legislativně technických návrzích, ale ty nemáme.
Ty budeme hlasovat jedním hlasováním, pane zpravodaji.
Omlouvám se za zmatky. A nakonec zákon jako celek.
Děkuji. Návrh procedury jsme slyšeli. Můžeme zahájit hlasování o proceduře, tak jak byla přednesena. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Vzhledem k tomu, že nejsou legislativně technické návrhy, tak budeme jako první hlasovat pozměňovací návrh
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se budeme zabývat bodem Než se budeme věnovat tomuto bodu, tak paní poslankyně Balcarová k hlasování.
Děkuji moc za udělení slova, pane předsedající.
Ptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy.
Dále navržené způsoby podpory těžbou postižených regionů. Také předmět několika pozměňovacích návrhů. Na závěr mi dovolte - a jsem překvapen, k jakému došlo naopak uklidnění sněmovny, tak doufám, že to není proto, že většina z vás odešla - na závěr mi dovolte zdůraznit, že tento zákon dokázal již v rámci dosavadního projednávání nalézt široký kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. Tato rovnováha, jak jsem řekl, je ovšem skutečně velmi křehká a pro výrazné změny v ní už nevidím velký prostor. Cením si toho kompromisu a chtěl bych vás požádat, aby bylo možno tento kompromis zachovat, a to je i vlastně moje motivace pro názor na některé pozměňovací návrhy. Doufám, že dnes bude tento zákon schválen, protože je opravdu významně očekáván velkou částí především průmyslu.
Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a otevírám rozpravu, do které je první přihlášený pan kolega Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové. Jedná se konkrétně pozměňovací návrh pod označením B2, který umožní z výnosu z emisních povolenek podpořit bezemisní trakční dopravu, která je v současné době znevýhodněna, a není tak vlastně naplňována státní energetická koncepce z roku 2015, protože ropná paliva v dopravě stále rostou, zatímco podíl elektrické trakce stagnuje, případně mírně klesá. Výrobci elektřiny totiž spadají do oblasti EU ETS a spotřebitelé paliv nikoliv, a to ve svém důsledku zdražuje cenu silové elektrické energie. Dopravcům totiž za současného stavu nezbývá, než vyšší cenu elektrické energie promítnout do ceny za dopravu, a tím demotivovat cestující a přepravce od zájmu o energeticky a ekologicky výhodnou dopravu s elektrickou trakcí. To potom vede i ke změně přepravního trhu směrem k uhlovodíkovým palivům a diskriminaci elektrické trakce vůči spalovacím motorům. Tento pozměňovací návrh umožní zvýhodnit podporu právě regionů a lokalit nejvíce postižených těžbou a spalováním uhlí v rámci projektů čerpajících finance z Modernizačního fondu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a nyní paní poslankyně Jana Balcarová, připraví se pan poslanec Jan Čižinský a kolega Schiller. Dana. Ještě jednou, paní poslankyně, omlouvám se.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátek své řeči jenom chtěla oznámit, že u hlasování číslo 289 mám ve sjetině proti, ale hlasovala jsem pro a nezpochybňuji hlasování. Tak jenom to jsem chtěla říct.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl schválen. Takže já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a to je v tuto chvíli všechno. Já děkuji zpravodaji, děkuji navrhovatelce, a pokud nikdo nemá nic, tak končíme tento bod. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, takže prosím.
Ta úprava je velmi jednoduchá, protože skutečně není nutné ani praktické, aby zákon pevně stanovil, kdo má předsedat poradnímu orgánu vlády. Toto si určí vláda sama, a proto se slovo "předseda" nahrazuje za slovo "člen".
Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které se mi hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Řešil se střet zájmů premiéra České republiky Andreje Babiše. Už někde v průběhu léta 2018, kdy začalo platit nové finanční nařízení, Piráti upozornili ministerstva i Evropskou komisi, že v České republice tento zákon pravděpodobně nebude dodržován. K tomu problému, který se vláda snaží vyřešit touto změnou, se kriticky vyjádřili komisaři Hogan, paní Cretu a také pan Oettinger, který pak v dopise dosti nestandardním způsobem apeloval na pana premiéra, aby tento problém vyřešil. Tohle vše jsou velmi závažné důvody, které tedy donutily vládu předložit novelu, ve které se mění ale pouze ono jediné slovo, a to tak, že předseda vlády tedy nebude předsedat Radě ESIF. Problém z pohledu vlády je tedy vyřešen. Ale je to naprosto iluzorní a naivní krok a vláda se vlastně tak trochu snaží vzbudit směrem k Evropské unii dojem, že tento problém řeší. Proč to nic neřeší? Změna tedy ve vedení ESIF vůbec neřeší ten problém, na který Evropská komise upozorňovala. Opět politika soudržnosti Unie a čerpání dotací. A vzhledem k tomu, že premiér je beneficientem, tak je to dále střet zájmů a změna jednoho slova v zákoně toto z pohledu Evropské komise rozhodně nevyřeší. Až tento zákon následně projde, tak pan premiér Andrej Babiš sice nebude předsedat poradnímu orgánu vlády, ale tím se problém samozřejmě nevyřeší, protože klidně může předsedat jednání, kterého se účastní 17 států EU včetně 10 premiérů a během kterého se ta dotační politika a strategie do budoucnosti formuje. Z pohledu samotného zákona je ten krok správný, já bych s tím problém neměl. Proč by nemohla určit vláda, kdo bude předseda ESIF? S tím problém nemám. Ale z důvodů, které jsem zde zmínil, budu hlasovat proti tomuto zákonu.
Pokud tomu tak není, rozpravu končím.
Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10.58, budeme pokračovat v našem jednání. Já zagonguji a začneme rozhodovat o pozměňovacích návrzích podle schválené procedury, protože uplynul čas pro přestávku na klub Pirátů.
Děkuji za slovo.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Návrh byl přijat. Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím vás, ještě budeme hlasovat. Veselí je sice krásné, ale budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Prosím pana navrhovatele a prosím, aby byl klid v jednacím sále. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto zákona - Zahájil jsem hlasování tohoto doprovodného usnesení a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. A ptám se, jestli už je to všechno? Přečtu omluvu. Zrušení omluvy pana předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka od 9.45 a zrušení omluvy pana poslance Víta Kaňkovského, který už dorazil do jednacího sálu. Předávám řízení.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Máte slovo, pane ministře.
Já stručně, protože v prvním a druhém čtení jsme se samozřejmě věnovali podrobně tomuto zákonu, tak jenom stručně mi dovolte, abych zrekapituloval, o co se jedná, a krátce se vyjádřil i k některým pozměňovacím návrhům. Především chci zdůraznit, že tato novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů zohledňuje v rámci příslušné změny evropské legislativy tyto změny a implementuje je také do české legislativy. Evropský systém emisního obchodování prošel totiž revizí pro to nové období 2021 až 2030, ta pravidla se postupně zpřísňují, ale především cena emisní povolenky výrazně roste, momentálně se pohybuje kolem 25 eur za tunu a čeká se její další růst. Návrh novely zavádí především tři základní věci. Za prvé - asi nejdůležitější - stanoví nebo vytváří tzv. Modernizační fond, který bude podporovat investice do projektů rozvíjejících obnovitelné zdroje energie, zvyšujících energetickou účinnost a snižujících emise skleníkových plynů. Očekává se, že v tomto Modernizačním fondu by v období let 2021 až 2030 mohlo být nakumulováno až 100 miliard, nebo dokonce více než 100 miliard korun, je to však závislé na ceně emisní povolenky. Využití prostředků tohoto fondu bude směřovat ke splnění cílů České republiky pro snižování emisí, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost. Dalším bodem je kompenzace nepřímých nákladů. Ty jsou určené pro energeticky náročná odvětví průmyslu, která jsou ohrožená zahraniční konkurencí, a kompenzovat se jim bude zvýšení ceny elektřiny v důsledku nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů. Objevují se v zásadě ve třech skupinách. První se týká stropu pro účelové vázání výnosů.
Hospodářský výbor přijal doporučující stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B4 pana kolegy Třešňáka. Garanční výbor nepřijal usnesení.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to pozměňovací návrh, který vypouští ustanovení vládního návrhu zákona o Radě Modernizačního fondu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Další návrhy.
Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy? Přejdeme tedy k hlasování o návrhu jako celku. Kdo je proti?